Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. K hlasování? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nemáte, výborně. Já poprosím ty, kteří mají teď něco k řešení, aby případně svoje diskuse přenesli do předsálí a umožnili klidné projednání tohoto bodu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád představil pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto tisku, jeden z nich spolu s kolegou Skopečkem z ODS. Vlastně ten dokument, tak jak ho vláda předložila, je fakticky implementační norma, která nepřináší mnoho nového. To podstatné, co budeme dnes hlasovat, jsou pozměňovací návrhy poslanců. Myslím si, že jednoznačně nejvýznamnější návrh, který tam je, co se týče objemu peněz i změn v našem daňovém systému, je ten, který předkládáme my s kolegou Skopečkem, a to je zvýšení slevy na poplatníka u daně z příjmu na 30 tisíc korun. Ta sleva na poplatníka je vlastně základní nástroj, kterým zvýhodňujeme především nízkopříjmové lidi, aby neodváděli extrémně vysoké daně z práce. Přesně tak, paní ministryně, já to zkusím ještě jednou osvětlit. Takže když má někdo zaplatit daň 100 tisíc, tak se od toho odečte těch 25 tisíc a zaplatí jenom 75 tisíc. To znamená, procentuálně ta sleva je významnější u nižších příjmů. A tím, že ty příjmy neustále rostou, tak roste ta složená daňová kvóta zdanění práce a fakticky roste zdanění příjmů. Proto my ve snaze snížit zdanění práce a současně ve snaze udělat to způsobem, který je sociálně citlivý, tak aby mohl vlastně najít podporu i u té levé části spektra, jsme navrhli právě zvýšení té slevy na poplatníka. Fakticky to znamená mírné zvýšen daňové progrese, ale je to opatření, ze kterého prostě profitují všichni stejně. Všichni daňoví poplatníci v České republice by za rok zaplatili o 5 tisíc korun méně na daních.
Proto jsem si dovolil předložit návrh na snížení DPH u biopotravin. Je to především s odůvodněním toho, že dneska více jak 300 tisíc domácností topí ve svých kotlech tuhými palivy, především hnědým uhlím.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Bohužel stanovisko Ministerstva financí je negativní, ale domnívám se, že se jedná o nedorozumění ve výpočtu, jak se změna projeví ve státním rozpočtu. Ministerstvo uvádí, že změna bude mít za následek výpadek příjmů ve výši půl miliardy korun. Že by bylo možné dosáhnout množství v rozmezí nákupu za 751 až 2 tisíce korun, nepotvrzuje ani žádná zahraniční zkušenost. Ekonomové Hospodářské komory zpracovali před dvěma lety dopadovou studii, která hovoří o částce 60 milionů korun, která se však do ekonomiky vrátí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi.
Děkuji, pane předsedající. První návrh, který předkládáme společně s panem poslancem Volným a panem předsedou Stanjurou, je na vrácení limitu pro uplatnění daňových výdajových paušálů pro OSVČ zpět na hranici 2 milionů korun. Podnikatelé jsou významným motorem naší země, a zaslouží si proto co nejjednodušší pravidla, aby se mohli věnovat své práci. Stát by si měl vážit aktivních lidí, pro které by měl vytvářet přátelské prostředí. A proto je namístě, abych poděkoval Ministerstvu financí a rozpočtovému výboru za kladné stanovisko. My už jsme tento návrh předkládali jednou, tehdy chybělo sedm hlasů. Ten druhý návrh, o kterém už tady mluvil částečně pan kolega Jurečka, je snížení DPH z 15 na 10 % na teplo a chlad. Tento návrh předkládá kromě Mariana Jurečky, mě, Petra Pávka, Petra Dolínka, Petr Třešňák i Pavel Staněk. Je to umělý růst vyvolaný změnou směrnice Evropské unie a tento umělý nárůst se promítne do cen tepla pro konečné spotřebitele. A právě cílem našeho návrhu je tento umělý nárůst cen částečně domácnostem kompenzovat, a to právě snížením DPH.
Poprosil bych vás, abyste se usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás bude hlasovat kartou náhradní.
Předpokládám, že jste všichni zaznamenali, že včera v odpoledních hodinách došlo k důlnímu neštěstí na dole ČSM. Každopádně bych vás poprosil o minutu ticha.
Ještě bych vám rád oznámil, že dnes, 21. prosince 2018, je to přesně sto let, co v této sněmovní síni slavnostně složil svůj prezidentský slib Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. A teď už ke každodenní agendě. Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony prvého čtení.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si dovoluji tuto slavnou Sněmovnu požádat o vyřazení bodu 131, což je ten sněmovní tisk 170 ve třetím čtení, z pořadu této schůze. Důvodem je fakt, že tisk ještě nebyl po druhém čtení projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, za což se tedy jako předseda výboru omlouvám.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl tuto ctěnou Sněmovnu požádat dnes o zařazení bodu 197 na pořad schůze, protože včera na něj nedošlo. Takže nebudu dnes požadovat zařazení tohoto bodu. Děkuji vám za pochopení a věřím, že tento postoj podpoříte.
Já vám také děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze.
Je šitý na míru distributorům léčiv a zejména tedy samozřejmě výrobcům léčiv. Já vám na tomto místě děkuji.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Válek. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Hezký dobrý den všem. Jeho volný prodej bude znamenat únik medikace do oblasti, která je, řekněme, sporná nebo jejíž efektivita je pochybná.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Svobodovi. To je přesně ten problém, že medicína a lékaři homeopatika de facto vůbec neuznávají. Jsou to prostě kuličky, ve kterých není nic. Tomu já rozumím. Já sleduji jiný zájem. Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci.
Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Tady skutečně nikdo nemá nic proti homeopatikům. Na druhou stranu musím potvrdit to, co tady říkala paní profesorka Adámková i pan docent Svoboda, a také musím připomenout, jak funguje zákon o léčivech. To, co navrhuje onen pozměňovací návrh, vůbec neodpovídá systematice zákona o léčivech. Zákon o léčivech obecně neurčuje způsob výdeje pro jednotlivé skupiny léčivých přípravků. Máme tady určitý systém registrace, určitý systém správního řízení a o tom, jak budou léčiva vydávána, rozhoduje SÚKL v rámci tohoto správního řízení s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku. Takto en bloc říci, že homeopatika budou volně bez receptu, zkrátka není možné a odporuje to stávajícímu zákonu, tak jak je nastaven.
Jako první otevírám bod číslo Je tomu tak.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi pouze ve stručnosti uvést v tomto třetím čtení návrh, který budeme projednávat. Děkuji za pozornost, velmi stručně, a pak jsem připraven případně k další diskuzi.
Já vám děkuji. Tady se okamžitě zvedla hladina hluku, prosím respektujme se, ať to dneska probíhá hladce. Jako další je do diskuze přihlášen pan poslanec Pávek, kterému dávám slovo.
Dobré ráno vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Bylo kritizováno, že ten zákon je šitý horkou jehlou, že ministerstvo doplňovalo prostřednictvím poslanců pozměňovacími návrhy jeho znění úplně na poslední chvíli. Já si myslím, že o tom bude hovořit následně zpravodaj.
Omezit jezdění autem, omezit topení v topeništích, pěstovat jiné plodiny, změnit své chování. S těmito lidmi o tom nikdo nemluví, o těch důsledcích oni nevědí, myslí si, že to převezme stát, to břemeno boje s klimatickou změnou. Ale to není pravda. Stát, to jsou jednotliví občané. Tak to jsou věci, které samozřejmě stojí za to zmínit i právě v rámci projednávání našeho návrhu státního rozpočtu. Já bych chtěl ještě zmínit své návrhy a návrhy, které jsme podali s kolegou Munzarem. Svůj důvod už jsem tady říkal. Já si myslím, že úloha vzdělávání patří školskému rezortu, našim školám, a samozřejmě tady by měla mít podpora našich ekologů určité limity. Mají tam 20 mil. To je návrh, který zase navrhuje snížit rozpočet kapitoly MŽP v položce mezinárodní smlouvy, kde je v tuhle chvíli 250 mil. korun, a dát to zase na jinou kapitolu, na dotace obcí v národních parcích. Například na Šumavě probíhá vyjednávání o zonaci. Podle zákona, který jsme přijali, není povinností orgánů ochrany přírody dohadovat se s obcemi, ony se dohadují pouze s radou národního parku. Ty obce jako členové sice jsou účastníky, ale jenom jako členové té rady. S každou tou obcí bude jednat ten orgán, až teprve pokud na něj bude vyvolán určitý tlak. A ty obce prostě ztrácejí. Kašperské Hory mají 5 000 hektarů v první zóně národního parku, odškodnění také poměrně velmi malé, je tam asi 90 korun na hektar. A ty mezinárodní smlouvy.
Dobré ráno.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Farský.
To je fakt už trochu dávno, takže srovnávat dnešní situaci s rokem 2002 nebo 2004 mi nepřijde úplně objektivní. Já jsem skutečně netušil, že neexistuje plán, co s tím dělat, když nasněží. Já taky chci říct, že nejezdím po modrých pruzích, my jezdíme po komunikacích. Kdo co zahajoval, opravdu nevím.
Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Farský, poté pan poslanec Bartošek.
Děkuji za vystoupení kolegů pana ministra Ťoka a pana Zaorálka, ale dovolím si nesouhlasit. Jak dlouho se ještě budete vymlouvat na minulost? Kolik let se na to ještě bude vymlouvat? Já chápu, že máme složité stavební řízení. Ale kdo za něj má odpovědnost? Kdo má Ministerstvo pro místní rozvoj? Hnutí ANO. A my jsme se za poslední rok propadli o 29 příček z hlediska rychlosti získání stavebního povolení na 156. místo na světě. Jsme na úrovni Nigeru. Tam jste nás dostali. A co se týká investic do školství? Mluvil jsem o platech primárně. Já souhlasím s tím, že je potřeba pracovat i na kvalitě školství, na efektivitě těchto výdajů, ale české školství zvláště v té personální oblasti je tak podfinancované a je to samozřejmě i otázka minulosti, kdy se tam finance nedávaly a tak trochu jsme jeli v setrvačnosti na dluh. Ale tam je potřeba přidat finance právě učitelům a na to není potřeba vytvářet složité reformy, složité procesy, vymýšlet něco náročného. Prostě tam je potřeba přidat finance, aby se tam hlásili kvalitnější uchazeči o tuto práci, aby postupně odešli ti, kteří tam místo nemají, a byli nahrazeni lepšími učiteli. Takhle jednoduché to je.
Děkuji za přesné dodržení času. Nyní pan předseda Bartošek, připraví se pan předseda Kalousek. Všecko faktické poznámky.
Za mě jenom krátce. Chtěl bych poprosit, kolegyně a kolegové, bavíme se o rozpočtu, je to materie poměrně obsáhlá, tak bych poprosil o faktickou diskusi k rozpočtu. Druhá věc.
K tomu bych se asi připojil.
Pane ministře dopravy, kolegiální radu: Zkuste říct panu Prchalovi, ať vám vymyslí už něco jiného.
Prosím, máte slovo.
Zaorálka ohledně toho vlivu spotřeby na vývoj ekonomiky. V zásadě podle toho, jestli je v zahraničí růst, tak u nás je taky. Když je v zahraničí pokles, tak u nás je taky. A co se děje tady?
Další faktická poznámka, pan poslanec Bartoň, poté pan poslanec Bělobrádek.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, pane poslanče, prohlásit, že vzdělání není investice do budoucnosti, nebo pomlouvat, že investice do vzdělání není prioritní, to je mimo. Investice do vzdělání je jedna z nejlepších investic, kterou může stát udělat.
Dalším přihlášeným v rozpravě je paní poslankyně Jana Černochová, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Asi není pro nikoho překvapením, že moje pozměňovací návrhy se převážně týkají obrany, a jistě už řada z vás i ode mne slyšela pojem, který se používá v makroekonomii, "máslo versus zbraně". Chtěla bych vám tento pojem připomenout před závěrečným hlasováním o státním rozpočtu na příští rok. Před tímto dilematem máslo versus zbraně stojíme, vážení kolegové, každý rok při schvalování státního rozpočtu. Budeme investovat do obrany, či civilního sektoru a sociálních dávek? Dobře jsem si vědoma, že nikdy nezvítězí pouze jeden přístup. Vždy musíme najít kompromis, protože každý odpovědný politik chápe, že stát má vždy méně prostředků než potřeb, které musí uspokojovat. Je mi ale velmi cizí přístup všech socialistů a populistů rozházet prostředky, co máme a dokud něco máme, a až mít nebudeme, nějak se to možná vyřeší. Mohu tomuto přístupu některých z vás rozumět, ale nehodlám jej ani na vteřinu podporovat. Nejedna ekonomická krize nás přesvědčila, že obrana bývá první místo, kde se začne šetřit v případě zpomalení či propadu ekonomiky. V takovou chvíli je dilema zbraně versus máslo nejsilnější zvláště v ekonomikách, jako je ta naše, kde je rozvinutý sociální systém, který nemůže být v okamžiku ekonomických turbulencí odstřihnut od financování. Bohužel tedy jsme toho byli svědky i v době ekonomické krize, kdy na Ministerstvu obrany participovala ODS. Čísla flagrantně ukazují, že výdaje na obranu a bezpečnost kolísají dle vývoje ekonomiky. Již několik let máme růst, a dokud bude, musíme na obranu vydávat víc. Pokud máme vizi a myslíme na budoucnost, nesmíme nečinně přešlapovat na místě. Měli bychom připustit, že nežijeme v utopickém světě věčného míru a na věčné časy a nikdy jinak. Ale bohužel jsme svědky toho, že to, co se děje kolem nás, hovoří o opaku. Právě dnes, kdy se ekonomice daří, musíme investovat do obrany, ale i bezpečnosti, ne pouze peníze projídat, obrazně i doslova. K jednotlivým pozměňovacím návrhům. Navýšení výdajů na obranu o 4 miliardy. Ročně samozřejmě. A bohužel tedy u nás i přes ekonomický růst se v posledních letech blížíme k tomuto cíli velice pomalu, takže je důvodná pochybnost, zda jej dokážeme do roku 2024 či 2025, dosáhnout. Modernizace naší armády tak stála a její nastartování jde velmi pomalu. Z Armády České republiky zaznívají informace o tom, že růst rozpočtu je pomalejší, než se předpokládalo, že dochází ke kumulaci projektů, a proto již nyní chybí a v příštích letech budou chybět samozřejmě také na žádoucí modernizaci až desítky miliard korun. Členství v této organizaci přináší naší zemi nebývalou míru bezpečí i prosperity. Ostatně poslední dvě volební období jsem skutečně zaznamenala i významný posun v této Sněmovně, že se tady shoduje koalice s opozicí na tom, že skutečně je zapotřebí naši armádu modernizovat a akviziční procesy urychleně spustit. Nebývalo to tak vždy a já jsem za to ráda. Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je možné nalézt například ve zbytečně vysokých dotacích státu, jako jsou dotace na podporované zdroje energie, podpora agropotravinářského komplexu, a kompenzacích za jízdné, které v dalších letech může na rok stát až 6 miliard korun.
Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Nyní přistoupíme k hlasování o tom, abychom člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vybírali tajnou volbou. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Schválili jsme tajnou volbu. A já přerušuji projednávání tohoto bodu.
U tohoto orgánu návrhy nominací nejdříve prodiskutovává a projednává náš sněmovní školský výbor. Jeho předseda pan poslanec Václav Klaus ml. vyhlásil lhůtu do 30. listopadu a po projednání ve svém výboru nám na komisi předložil čtyři návrhy. V tomto případě novému členovi započíná jeho čtyřleté funkční období dnem volby. Opět volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Já prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu způsobu volby.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o tajné volbě člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Kdo je pro?
Navrhujeme jako volební komise způsob, kterým jsme postupovali i při předchozích volbách v tomto případě, nebo u tohoto orgánu, že Sněmovna postoupí Senátu všechny kandidáty, kteří získají v té volbě nadpoloviční počet hlasů. To je tedy návrh volební komise. Nyní prosím opět o otevření rozpravy a poté o hlasování o navrženém způsobu volby.
Přihlášený je pan poslanec Žáček, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji.